Vězeňská služba nám na ústavně-právním výboru odpověděla, že v tuto chvíli ještě nějakým způsobem to spočítané mají, protože nemají nároky na nespotřebované výdaje 300 milionů korun. Ty se ale velice rychle utratí a co potom bude další rok? To znamená, my budeme mít problém zajistit vůbec zaměstnance v těchto oborech, budeme mít problémy zajistit zapisovatelky. Výdaje by byly použity na pokrytí nezbytných provozních výdajů Ministerstva spravedlnosti, které zcela jistě nastanou. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji, pane poslanče. Dalším přihlášeným je pan poslanec Aleš Juchelka.
Mám tady dva pozměňovací návrhy, budu velmi stručný. Druhý sněmovní dokument je pod číslem 523 a jedná se o částku navýšení o 50 milionů korun, a to ze specifického ukazatele Aktivní politiky zaměstnanosti na neinvestiční nestátní transfery, konkrétně na transfery nestátním subjektům poskytujícím služby v oblasti rodiny.
Já vám také děkuji. Prosím, pane poslanče.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené dámy a pánové. Chtěl jsem být maximálně stručný, ale trošku to rozvedu, ale nebojte se, bude to poměrně krátké. Moje apely ovšem tenkrát narážely na hráz tehdejší narudlé vládní většiny. Jistě, milion korun, který je letos ze státního rozpočtu pro ně určený, je vlastně kapka v moři veřejných financí, ale každá koruna i milion se počítá. Proto společně s dalšími kolegy předkládám tento pozměňovací návrh, který by měl konečně Český svaz bojovníků za svobodu od státního penězovodu odstřihnout. Zopakuji krátce důvody, proč by svaz v čele s Jaroslavem Vodičkou neměl od daňových poplatníků dostat ani korunu. Jednak se v uplynulých letech odklonil od svého původního poslání a kromě jiného se zpronevěřil svému názvu. Jen pro připomenutí: výpady některých členů svazu proti NATO, znevažování terezínské tryzny či medaile pro našeho bývalého komunistického kolegu Ondráčka, který s pendrekem v ruce zasahoval v roce 1989 proti demonstrantům. Takže abych to shrnul: už ani korunu z veřejných peněz tomuto pochybnému spolku. Když už, tak radši podpořme organizace, které opravdu hájí principy svobody a demokracie.
Nyní vystoupí pan poslanec Karel Rais, připraví se pan poslanec Richard Brabec.
Požadované finanční prostředky by měly být použity pro vzdělávací a výzkumné aktivity projektu Centrum studií genocid Terezín. Tento projekt bude realizován v objektu Wiesnerova domu v městské památkové rezervaci Terezín, který byl v letech 2018 až 2021 zachráněn a rekonstruován za podpory Evropského fondu regionálního rozvoje. Děkuji vám za pozornost.
Já vám také děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Richard Brabec, připraví se pan poslanec Patrik Nacher.
Oba se týkají kapitoly 315, tedy kapitoly Ministerstvo životního prostředí. Stručné odůvodnění: Takto razantní škrt v prostředcích programu, který je jedním z nejlépe fungujících opatření v rámci ochrany přírody a krajiny, považuji za nepřijatelný a velmi škodlivý pro ochranu přírody.
A ta studie byla zásadní. Protože jestli chcete šetřit úřednické pozice, musíte rušit agendy. Nemůžete nechat všechny agendy a zároveň ubrat lidi, takhle to prostě nefunguje. Jenom nechápu jednu věc, a to je ta dvojkolejnost - a už to tady zaznělo od kolegy Havlíčka. Tak se nedivte, že tady vystupujeme, a nedivte se, že s tím máme problém. Já vám totiž ještě něco přečtu z programového prohlášení vlády, tentokrát ze začátku, jestli jste to zapomněli: "Chceme stát, který je chytrý, efektivní a úsporný. Chceme, aby české rodiny měly kde bydlet. Nezavíráme oči před problémy, které lidé v naší zemi mají, a bydlení je v poslední době jedním z nich. Přineseme řešení, která pomohou jak vlastnickému, tak nájemnímu bydlení, včetně sociálního bydlení. Nejdůležitější je v současné době zásadní zrychlení stavebního řízení." To je programové prohlášení této vlády . Já si myslím, že by se k tomu měl vyjádřit i premiér této země, který tu dnes není.
Registruji váš procedurální návrh a dám o něm hlasovat. Jestli navrhujete změnu procedurálního návrhu, prosím. Ano, prosím.
Děkuji, pane místopředsedo, za slovo. Vážená vládo, pane ministře, kolegyně, kolegové, já jsem pečlivě poslouchal pana poslance Vondráčka... Vypořádáme se s tím podle postupu pana předsedajícího, tedy hlasováním. Jistě i pan poslanec Vondráček ví, že pan premiér nás v tuto chvíli stále ještě, pokud mám informace, zastupuje na jednání evropského summitu v Bruselu.
Děkuji. Nevidím. Počet je stabilní. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh? Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh? Kdo je proti tomuto návrhu? S tímto procedurálním návrhem nebyl vysloven souhlas. A my budeme pokračovat v projednávání tohoto bodu a eviduji zde faktickou poznámku pana poslance Radka Vondráčka.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane předsedající, přátelé, rozmáhá se nám tu takový nešvar, a to je dlouhé odůvodňování řekněme technických protinávrhů. Zkrátka máte většinu, tak nás přehlasujete, to je fér. Tak pojďme se - my ne, já nejsem členem grémia - ale prosím, byl bych opravdu rád, kdyby se tomu věnovalo grémium.
Děkuji. Eviduji řadu faktických poznámek, to znamená, nejprve vystoupí pan předseda Marek Benda, potom pan předseda Jakub Michálek a poté případná přednostní práva. Tak ještě počkejte chvíli, než vám zapnu časomíru.
V pohodě. A v té chvíli, jestli nás přijde udělat pět ten návrh, to bude...
Všichni máme přenosy do všech kanceláří, a jestli nás pan kolega Vondráček chce školit v tom, kdy sem máme přiběhnout, je to naprosto legitimní, já to nezpochybňuji, ale ať nám nevypráví o tom, že proti tomu nelze podat pozměňovací návrh. To bylo vždycky tedy respektováno a vždycky se tak dělo, a ať nám nevypráví o tom, že když už si něco prosadili, tak už se to nesmí nikdy změnit, protože je to legitimní očekávání.
Ano, takže si odpustím tu jednu větu, ušetřím deset vteřin. Tak já nemám mřížku na zadnici jako moje kolegyně, protože jsem také dobíhal, na druhou stranu musím říct, že za prvé tady byl vždycky nějaký zvyk, že o procedurálních návrzích se hlasuje bezprostředně, to takhle je. A tady jsme to vždycky respektovali. Když jsme byli v koalici, tak jsme vždycky dobíhali, je to tak, stejně tak jako dobíháte vy.
V podstatě jsem chtěl říct něco podobného co Patrik Nacher. Tady je jenom přesně vidět, jak se dají ohýbat zákony, když je to zrovna potřeba, když mám 108, a to si myslím, že správné není, že něco ohýbáme, protože to teď ohnout potřebujeme. A to je špatně.
A ztráta času, když to sečteme, je poměrně značná. Dvě připomínky. Interpretační a výkladové problémy mohou být obrovské, a proto jsem mluvil o právní jistotě a legitimitě právního očekávání. Co se té druhé části týká, opět jsme se asi neposlouchali. A vy mi na to řeknete: My nevidíme důvod se o tom s vámi bavit na politickém grémiu. A to je podstata toho, co se děje v téhle Poslanecké sněmovně! Vy s námi nemluvíte, vy s námi nekomunikujete a pak si stěžujete, že jsou tady celé noční šichty. Prostě základ je komunikace, a ne mi tady hned říct: My se o tom ani s vámi bavit nebudeme. Zvládnete to vy, zvládneme to my, ale zkuste se nad sebou zamyslet, když já vám tady v podstatě podávám ruku a řeknu, bylo by dobré se o tom pobavit na grémiu, nebyl jsem nijakým způsobem útočný, a první reakce, co je: No my se o tom vůbec bavit nebudeme!
To byla poslední faktická poznámka.
Děkuji.
Vaše nezodpovědné počínání nedopadne nicméně na lidi, ať již na ty, kdo si sami chtějí stavět, nebo kdo bude chtít byt kupovat, na ty, kdo si jej koupit nebudou moci, protože proces tímto návrhem zcela zablokujete a nedostatek bytů v České republice se dále zhorší, na lidi, kteří věří v budoucnost České republiky. Proč tedy chcete, aby se zde stavby schvalovaly dvěma způsoby? Je zřejmé slovy klasika "co je povoleno pro bohy, není povoleno pro voly". Pan Kupka jako ministr dopravy si ponechává změněný fungující model, běžnému člověku jej ale upře. Obávám se nicméně, že tento zmetek a zmatek nebude ale na konci fungování ani zde, ani lidé se díky tomu rychlejšího spojení nedočkají. Vaše rozhodování o osudu stavebního práva v České republice není věcné, ale politické. To by zde mělo zcela jednoznačně zaznít. A odpovědnost za toto politické rozhodnutí na svá bedra vezme každý poslanec, který se vysloví pro odklad účinnosti moderní stavební legislativy.
Děkuju, pane poslanče.
Děkuji za slovo. Možná by stálo za to si aspoň ten text proškrtávat, aby nám zde nebylo vyčítáno, že něco nereflektujeme, když jsme tady na toto odpovídali. A pak jenom prosím, když už citujete tedy zesnulého pana doktora, podívejte se, jak se jmenoval. My jsme s ním spolupracovali, není to pan Kadlečka. Ale spíše ta moje argumentace míří k tomu, když už tady trávíme ten čas a máte ten projev připravený, tak si aspoň proškrtejte ty věci, které zde vypořádány byly.
Já jsem v minulém volebním období nebyl ani jedním z těch členů garančních výborů, které se tímto stavebním zákonem úplně dopodrobna zabývaly. Tady ten zákon totiž zavádí jednotnou soustavu státních stavebních úřadů v čele s Nejvyšším stavebním úřadem. Vznik této jednotné soustavy státních úřadů těmto případům může zabránit. Benefitem taky samozřejmě může být jednotný a předvídatelný výklad stavebních předpisů. Dále je to zjednodušení a zrychlení stavebního řízení. Co já považuju taky za velmi důležité a hodnotím to velmi kladně, je, že odvolací úřad kromě toho nebude oprávněn rozhodnutí vydané v prvním stupni rušit a vracet, ale vždy bude muset rozhodnout s konečnou platností. Zavádí se také lhůty pro její pořízení, byť nezávazné.
Já vám děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec David Štolpa, připraví se pan poslanec Radek Vondráček.
Děkuji za slovo. Já jsem byl jedním z těch poslanců, kterých se to týkalo. Já za celé minulé volební období jako člen veřejné správy nedostal jeden jediný tisk.
Nyní vystoupí pan poslanec Radek Vondráček a připraví se paní poslankyně Klára Dostálová.
Pane ministře Kupko, vy jste říkal fakta a buďme k sobě upřímní. A je tam číslovka, 10 miliard celospolečenských nákladů ročně může být ušetřeno v případě, že bude postupováno podle stávajícího zákona. Je to tam, nebo není to tam v té studii RIA? Až 7 000 pracovních míst, až polovina. Kolik tato vláda zrušila?
Takže my jsme naopak tím průzkumem byli velmi potěšeni. Taková kravina!
V současné době neeviduji žádnou faktickou poznámku ani přihlášku s přednostním právem, a budeme tedy postupovat v rozpravě podle řádně přihlášených. První vystoupí pan poslanec Radek Vondráček a připraví se pan poslanec Robert Stržínek.
Děkuji, pane předsedající, že jsem se dočkal. Hlásil jsem se včera, tak jsem rád, že jsem přišel na řadu. Ale obohatili jsme diskusi o termíny jako destrukce systému veřejné správy, jako zparchantění stavebního zákona. Mimochodem, pane kolego, 25 novel utrpěl stavební zákon a výsledkem je frustrace nás všech. Na začátek si s dovolením neodpustím citaci ze strany 52 - tuším, ano - programového prohlášení této vlády, která napsala: "Zvýšíme kvalitu legislativy. Každou novou regulaci důkladně zvážíme na základě analýzy očekávaných dopadů. Legislativní návrhy potřebné k plnění programového prohlášení budou předkládány standardní legislativní cestou a před jejich předložením do vlády se k nim vyjádří odborníci v rámci Legislativní rady vlády." Následuje stanovisko předsedy Legislativní rady vlády k návrhu zákona, kterým se mění stavební zákon a který v tuto chvíli projednáváme. A píše se tam: "Návrh zákona nebyl projednán v připomínkovém řízení na základě výjimky udělené předsedou Legislativní rady vlády. Návrh zákona nebyl z časových důvodů projednán pracovními komisemi Legislativní rady vlády. Navržené věcné řešení je otázkou politického rozhodnutí," se píše ve stanovisku předsedy LRV. Při zvoleném věcném řešení a vzhledem ke složitosti takzvaného doprovodného zákona by ostatně ani nebylo možné jeho účinnost pouze částečně odložit, takže rozporuplné a kontroverzní už je samotné stanovisko předsedy Legislativní rady vlády. Ty návrhy vyvolávají obavy o osud staveb, právní jistotu stavebníků a jistotu zaměstnání některých úředníků. Hrozí reálné riziko, že úředníci budou ve vakuu a nedostanou plat. Hrozí, že nebude existovat úřad, který by měl kompetence vydávat některá povolení, a paralyzace stavebního řízení.
Já zkusím ve faktické rychle reagovat na některé věci. Je to jinak. Takže ta debata sice tři roky probíhala, ale její výsledek byl původní návrh, který napsala Hospodářská komora s Ministerstvem pro místní rozvoj. ... budeme předkládat do mezirezortu.
Já jsem chtěla reagovat na pana ministra pro místní rozvoj.
Já vám děkuji. A nyní s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Radek Vondráček.
Já dvě minuty určitě nevyčerpám. A já jsem akorát slyšel takové pomluvy, že stačí splnit jednu z těch podmínek, tak jsem chtěl od pana ministra slib, že ty podmínky budou uplatňovány kumulativně, že bude potřeba nějaké území, nějaký počet obyvatel a nějaký počet zaměstnanců, kteří budou specializovaní v té oblasti.
Prosím, pane poslanče.
Prostě bohužel ta chyba je někde jinde. To si každý dá pozor. Nikdy!
Nevím, jestli nás někdo poslouchá, zda to vysílá Česká televize, ale v každém případě ten, kdo chce stavět, ať už je to rodina, nebo ať je to firma, tak aby zaplakal. Co on chce v rámci stavebního řízení? Chce, aby to bylo rychlé, chce, aby to bylo nekomplikované, maximálně jednoduché, chce, aby to celé řízení pro něj bylo levné, a chce, aby to bylo nezaujaté. Nic více po nás nežádá a naší povinností. nehledě na to, jestli jsme ze strany A, nebo ze strany B, je mu toto připravit. To, že to tady 25 let nebylo, že se to desítkami, stovkami různých novel komplikovalo, až jsme se dostali do situace, že jsme na nějakém 153. místě ve světě, je vinou politiků, všech, kteří tady do té doby byli, bez jakéhokoliv pardonu. Běžným lidem je úplně jedno, co pod koho spadá. On chce to, co jsem zde řekl, aby to pro něj bylo nebyrokratické a pokud možno levné. Po 25 letech jsme se pokusili udělat tu změnu, a my netvrdíme, že to je změna geniální. On hájí zájmy starostů, my hájíme zájmy občanů. Nikoliv proto, že bychom se domnívali, že to starostové dělají špatně.
Navíc tímto stanoviskem byl nahrazen řádný legislativní proces. Jak jsem již říkala, předchozí vláda byla napadána za to, že jejich legislativa byla přijata vládou třeba pouze s nějakým stanoviskem a neprošla řádným legislativním procesem, a byla napadána tím, že vznikaly takzvané paskvily. Ve své podstatě toto je obdobou. Předseda Legislativní rady vlády udělil sám sobě výjimku a tento sněmovní tisk nebyl projednán v komisích ani na plénu Legislativní rady vlády, přestože bylo vládou deklarováno a osobně panem Šalomounem veřejně i v médiích, že všechny postupy budou řádně dodrženy. V důvodové zprávě se dokonce píše, že cílíte na zrušení či částečné odložení vzniku Nejvyššího stavebního úřadu, a zejména krajských stavebních úřadů. Vaší povinností je ale naplňovat zákon a postupovat v souladu se zákonem. Předseda měl předložit systemizaci na Ministerstvo vnitra a měli jste nárokovat rozpočet. Nic z toho neproběhlo nebo neprobíhá, namísto toho přicházíte s retroaktivním návrhem. Jak budete retroaktivitu obhajovat? Že je to sice retroaktivita, ale ve prospěch adresátů normy? Že se jedná sice o neobvyklou legislativní techniku, ale že v zásadě dosud neexistuje žádné rozhodnutí Ústavního soudu, tudíž se nic neděje? Co se s nimi stane? Kdo je bude financovat? A jelikož je to dost otázek, na které bych ráda věděla odpovědi, tak si dovolím navrhnout procedurální návrh na přerušení do doby příchodu pana ministra legislativy Šalomouna.
Já jsem zagongoval, aby se mohli dostavit do sálu poslanci. Ještě se hlásí paní předsedkyně Pekarová Adamová.
Já se dokonce domnívám, že ten návrh není hlasovatelný, protože my nemáme žádného pana ministra Šalamouna, ale Šalomouna.
Asi chce ještě upřesnit svůj návrh paní poslankyně Peštová. Jenom připomenu, že pan ministr Šalomoun je omluven řádně z jednání.
Já bych tady chtěla reagovat na paní předsedkyni Poslanecké sněmovny. Kdyby mě poslouchala pořádně, tak by věděla, že jsem řekla Šalomouna. Mám to i ve svých materiálech. Omlouvám se, ale bohužel i vy děláte chyby.
Dobře. S dalším alternativním návrhem paní předsedkyně, protože měli bychom o proceduře hlasovat. Pan předseda Výborný.
Mně maminka doma říkala, aby měla dušička pokoj. Známe se s paní předsedkyní.
Tak já v tuhletu chvíli eviduji dva návrhy. Počet poslanců se ustálil. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh? Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh? My tedy budeme pokračovat v obecné rozpravě, do které je přihlášen v pořadí pan poslanec Marek Novák. Vydržte, pane poslanče. Dejme prostor těm, kteří chtějí odejít.
Mnoho z vás samozřejmě na těch jednání bylo. Svaz měst a obcí, Sdružení místních samospráv, Asociace krajů, všichni tito každou pasáž zákona projednávali na pracovní úrovni a mohli se k tomu vyjadřovat. Tak prosím, neříkejme takovéhle věci, nepatří to sem.